Já si myslím, že někde je potřeba začít. Nebo aspoň takový typický příklad, kde se vyšetřovací komise má zřídit. Dalo by se to glosovat tím, že když rybář jde na ryby, tak také nechytí všechny ryby. Věřím, že se dostaneme nejenom k tomu, aby vyšetřovací komise byla zřízena, měla svého předsedu a své členy, ale aby především předložila této Poslanecké sněmovně za deset měsíců zjištění, která budou odpovídat tomu, co očekávají všichni občané.
Všichni poslanci SPD samozřejmě tento návrh podpořili. V minulém volebním období jsem na tuto věc opakovaně veřejně upozorňoval, ale bohužel, tehdy to byl hlas volající na poušti kvůli tehdejšímu složení Poslanecké sněmovny. Dokonce jsem podal už před třemi lety i trestní oznámení na premiéra Bohuslava Sobotku, které však podivně zapadlo. Dnes je díky voličům situace jiná. Můžeme dnes s plnou podporou našeho poslaneckého klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazovat a snad i prosadit, aby v tzv. kauze OKD se jednalo důsledně, spravedlivě a aby se nechytaly pouze malé ryby. Je třeba beze zbytku v souladu s návrhem prošetřit celé okolnosti nakládání s tímto majetkem. Jsou zde vážné indicie, které ukazují, že šlo o vyvedení majetku státu hluboko pod cenou. Jsou zde vážné indicie, že byl český stát připraven o miliardy korun. Skutečnosti naznačují, že nejvyšší političtí představitelé nebyli oklamáni, ale že sami dobře věděli, jakým způsobem tento podvod probíhá, a mohli mu napomáhat. Nemůžeme se spokojit, že dnes stojí před soudem tzv. malé ryby. Tyto malé ryby neplánovaly ani nerozhodovaly. Tyto malé ryby ani neměly žádný miliardový prospěch z tohoto tunelování majetku státu. Lidé v této zemi nepotřebují obětní beránky. Potřebují znát pravdu a potřebují, aby v této věci došlo k důkladnému a spravedlivému prošetření. Je třeba ustavit vyšetřovací komisi s jasným navrženým zadáním, která bude postupovat ve smyslu důvodové zprávy. Znovu je nutné připomenout, že tuto možnost nám dává až výsledek posledních voleb. Je třeba zdůraznit, jakou demokracii tady nyní máme. Není to demokracie pro okradené lidi a daňové poplatníky, občany České republiky, kteří tento tunel platili a platí. Je to demokracie pro pana Bakalu a jemu podobné tuneláře. Demokracii, která by chránila práva a svobodu všech, bez ohledu na to, kolik mají v peněžence. Takovou demokracii a svobodu musíme prosadit. Bude znamenat konec tunelování majetku a bohatství této země a bude znamenat, že se lidé zodpovědní za podobné věci budou skutečně zodpovídat za své činy.
Já také děkuji.
Nicméně je to poměrně nezvyklé v Evropě. Nepotřebujeme tady projednávat každou směrnici, každé nařízení, ale klíčová témata bychom tady projednávat měli. A to se samozřejmě jedná úplně jinak, pokud náš ministr může říct "pozor, pozor, vy tady něco chystáte, ale můj národní parlament je proti". Já bych se chtěl zeptat pana ministra Stropnického, když říká, že teď je ještě čas, tak aby nám dal nějaký harmonogram, kdy do toho můžeme vstoupit, jaké máme možnosti tomu zabránit, co v tom udělá on a jeho vláda. Tohle jsme tady slyšeli před třemi nebo čtyřmi lety, když se jednalo poprvé o kvótách. Taky to bylo předčasné, nikam nespěchejte, máme to pod kontrolou. Neměli jsme pod kontrolou vůbec nic. A my se obáváme, že Dublin IV taky nemáme pod kontrolou. My opakovaně jako občanští demokraté říkáme, že budeme úspěšní venku a silní venku jenom tak, jak budeme ve shodě doma. Nebuďte tak formalistický. Buď vám jde o věc. Když jsme říkali, že chceme vyjednat výjimku ze společné azylové politiky, tak jste mnozí říkali "no to není potřeba". No je to potřeba! Pak se o tom můžeme bavit, ale už bude pozdě!
Já vám děkuji, pane předsedo. Ne. Hlasování číslo 4, přihlášeno 180 poslanců, pro 167, proti nikdo. Prvním bodem je Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny Já poprosím pro tuto chvíli, aby se slova ujal pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem ve věci.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Ale samozřejmě tak, abychom neporušili jednací a volební řád Poslanecké sněmovny. Jak pan předsedající avizoval, tím prvním bodem je bod číslo 10 Návrh na ustavení členů stálých komisí Poslanecké sněmovny. Jsou to tedy ony tři komise, které byly avizovány. Za prvé stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, ta má 18 členů. Za druhé stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, také 18 členů. Na obou jsme se dohodli, že budou ustaveny podle zásad poměrného zastoupení. A do třetice v tomto jednom usnesení volební komise, které máte k dispozici a má číslo 19, je stálá komise pro Ústavu České republiky. Pokud bychom některou z těch komisí nepotvrdili, tak by musely poslanecké kluby podat na volební komisi nové návrhy. Nyní v tom prvním hlasování bychom měli rozhodnout hlasováním en bloc, tedy jedním hlasováním o ustavení stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jak jsem řekl, abych nezdržoval jednání, to usnesení máte na stole, je to 18 členů podle zásady poměrného zastoupení.
Já vám děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, ujměte se slova. Výborně. Kdo je proti?
Děkuji. Druhou komisí z tohoto usnesení je stálá komise pro rodinu.
Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Mluvil jsem i o tom, že rozhodně se členové kontrolní rady Grantové agentury neulívali. A my jsme tedy na základě toho dospěli potom k závěru, tedy přesněji k usnesení, ve kterém se říká: A přichází bod druhý: Hlavní aktéři, kteří podepisovali tento protokol, opět jsou v té sestavě, kterou jsem tady před chvílí prezentoval. Všechno.
Takže pane zpravodaji, je to vše. Končím podrobnou rozpravu. A můžeme přistoupit k hlasování... Ano, omlouvám se, přehlédl jsem vás.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Samozřejmě pokud nám zákon neumožní chovat se jinak, tak přesto bych dal ke zvážení, jestli příště by takovýto návrh nemohl být rozdán poslancům ke zhlédnutí s tím, že se to tady na mikrofon nebude číst. Připadá mi to opravdu velmi nedůstojné, že ti pracovníci, členové té komise, jsou prostě tady jmenováni s konkrétními částkami.
Oni budou rádi, že to dostanou ještě před Vánocemi, protože v loňském roce se to protáhlo o šest dalších měsíců a to jsem považoval za větší trapas než to, že se tady uvedlo, kolik kdo dostane.
Takže pojďme hlasovat o návrzích usnesení v pořadí, tak jak bylo navrženo zpravodajem panem poslancem Miroslavem Grebeníčkem. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro? Usnesení bylo přijato. Návrhy usnesení byly schváleny. Končím tedy projednávání tohoto tisku. Dalším bodem našeho programu je Zprávu uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Je to takovýto materiál, poměrně podrobný. V meziročním srovnání jsou výsledky roku 2016 podle hlavních ukazatelů souhrnného zemědělského účtu téměř vždy lepší než v roce předchozím. Snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračuje stále mírnějším tempem. Relativně tak růst mezd v zemědělství sice nezaostával, v obou porovnáních však došlo k dalšímu nárůstu absolutního schodku ve mzdách.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, pánové poslanci, já jsem se domnívala, že už nevystoupím, ale vzhledem k velkému PR pana předsedajícího Okamury budu muset. Návrh novely zákona, který zde předkládáme za Ministerstvo pro místní rozvoj, je kompromisem. V tuto chvíli mohu stále ještě sdělit, vyváženým kompromisem mezi zájmy státu, podnikatelů a spotřebitelů.
Děkuji, paní ministryně. Máme nějaký další návrh na závěrečné slovo? Zahajuji hlasování. - Vám nefunguje? Nefunguje hlasovací zařízení. Jsme všichni přihlášeni. Kdo je pro vrácení? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování, teď. Kdo je pro vrácení? Kdo je proti? Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Nevidím jiný návrh, takže přistoupíme k hlasování. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Prosím.
Změny přílohy III se provádějí za účelem zařazení nových nebezpečných chemických látek do této přílohy. Jedná se o za prvé průmyslové chemické látky, což jsou tzv. chlorované parafíny s krátkým řetězcem a veškeré sloučeniny tributylcínu, a dále pak pesticidy, karbofuran a trichlorfon. Zařazením těchto látek do přílohy III se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí v případě České republiky, rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky nebo jej zakáže či pro takový dovoz stanoví určité podmínky. Česká republika jakožto smluvní strana úmluvy už od roku 2004 se zavázala plnit závazky, které pro ni vyplývají, a zařazení nových chemických látek je tak důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy. Závěrem jenom řeknu, že v podmínkách České republiky jde relativně už o formální rozšíření, protože žádná z těchto látek se na našem území už několik let nepoužívá a ani se sem nedováží.
Dobrý den, vážený pane předsedající. Příloha III Rotterdamské úmluvy umožňuje kontrolovat pohyb vybraných nebezpečných látek a omezovat jejich nežádoucí dovoz. Pověřený orgán, v České republice je to Ministerstvo životního prostředí dovážejícího státu, uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním. Bylo přijato zařazení čtyř chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, veškeré sloučeniny tributylcínu, karbofuran a trichlorfon.
Závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb nevykázala ani jedna ze zdravotních pojišťoven.
Nominálně jde asi o 6 mld. korun, které zdravotní pojišťovny použily na svůj provoz. To jsou tedy rezervy systému, které dnes máme. Na druhou stranu je třeba upozornit na to, a ten materiál to taktéž zmiňuje, že systém není dostatečně připraven na případný pokles ekonomiky. Závěrem jenom stručné shrnutí toho, že skutečně jde o nejlepší výsledky od doby ekonomické krize v roce 2009, ale bohužel se stále netvoří dostatečné rezervy na horší ekonomické časy. Systém tak zůstává nadále zranitelný vůči negativním ekonomickým vlivům. Samozřejmě čelí problému stárnutí populace, nárůstu nákladů na nové technologie a bude nezbytné přijmout systémová opatření s cílem zvýšit efektivitu a stabilizaci financování systému veřejného zdravotního pojištění.
Děkuji panu zpravodaji. Posaďte se na místo zpravodaje. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím žádného přihlášeného, takže končím všeobecnou rozpravu. Vážené dámy a pánové, pojďme hlasovat. Kdo je proti? Výsledek - přijato. Usnesení tedy bylo přijato. Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky podle Ústavy České republiky, který je ale s ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy technicky obtížně uskutečnitelný, a proto je standardně předkládán tímto způsobem. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner.
Mně to stačí. Ale opakuji, na tom se musí dohodnout předsedové politických frakcí.
Jenom členům volebního výboru připomínám, že za deset minut v čísle 23 rychlá schůze. Děkuji.
Paní ministryně, děkuji.
K nejdůležitějším cílům předkládaného vládního návrhu novely zákona patří sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu Evropské unie, díky kterému dojde i ke zvýšení standardu ochrany spotřebitele, a tedy všech klientů cestovních kanceláří. Doporučuji tedy tento tisk postoupit do druhého čtení.
A právě ochrana spotřebitele je pro nás v našem hnutí SPD prioritou, naším cílem. Musím hned v úvodu konstatovat, že tyto podmínky vládní návrh zákona bohužel nesplňuje. A o tom právě budu hovořit. Pojďme se na problém podívat podrobněji. Je to věc velmi důležitá a je zapotřebí, aby spotřebitel byl vždy a za všech okolností chráněn, repatriován a byly mu navráceny všechny finanční prostředky, jak požaduje směrnice Evropské unie a ústavní soudy - evropský i český. S tím samozřejmě a bez výhrady souhlasím. A v celé Evropě platí nově pouze v Polsku, jak jsem sdělil. Je to zavedení garančního fondu jako druhého pilíře mechanismu ochrany zákazníka pro případ platební neschopnosti nad rámec stávajícího zákonného pojištění. Tento návrh nemá logiku ani z hlediska drtivé většiny států Evropské unie - jak jsem řekl, výjimkou je pouze Polsko - ani z hlediska praxe, jelikož stávající systém je plně funkční. Zavedení garančního fondu představuje další neúměrnou zátěž a překážku podnikání. Sousední státy jako Německo - a tam se musíme dívat mimochodem - v rámci implementace směrnice žádnou změnu nemají. Zákon je přijatý a publikovaný. Další pilíř zajištění také nepřipravují. Jak jsem již uvedl, cestovní kanceláře mají v České republice ze zákona povinnost zajistit minimálně 30 % ročních tržeb, což je nejvíc v celé Evropské unii. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Nezaznamenávám. A výsledek je přijato. Tímto ukončuji tento tisk a předávám řízení schůze kolegovi Pikalovi. Přeji hezký podvečer.
Jsme poměrně rychlí, takže nás čeká poslední bod dnešního dne. Prosím, aby se zástupce této skupiny poslanec Jakub Michálek ujal slova.
My jsme tuto záležitost měli v našem volebním programu. Jde o věc, která si myslím, že má podporu i ve více politických klubech. Já jsem z důvodu korektnosti požádal o podporu všechny předsedy politických klubů v této Poslanecké sněmovně. Jde o několik různých kroků, takže by bylo dobré si ujasnit, o čem se vlastně bavíme, jaká je působnost té komise, aby potom nevznikaly nějaké dohady. Myslím si, že opravdu zde bychom se měli soustředit na to, aby ta komise vznikla. Společnost OKD je významnou společností na trhu těžby černého uhlí a má cca 11 tis. zaměstnanců. Je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji a na počátku 90. let byla akciovou společností vlastněnou státem, do které byl vyčleněn státní majetek v socialistickém vlastnictví. Tato společnost byla následně privatizována, a to částečně v kuponové privatizaci, částečně prodejem ze strany státního Restitučního investičního fondu a převodem do majetku obcí. Bylo by dobré, aby jednání Poslanecké sněmovny mělo nějakou úroveň. Nyní se dostáváme k zásadnímu roku 1997, kdy stát přišel o majoritu v OKD tím, že Fond národního majetku snížil základní kapitál společnosti v neprospěch státu, čímž umožnil společnosti Karbon Invest ovládnout OKD. Toto rozhodnutí se jeví jako nesmyslné a pro stát nevýhodné, protože stát bez adekvátní protihodnoty přenechal rozhodující vliv nad společností OKD soukromé společnosti. To je tedy první část té kauzy. Kvůli tomuto prodeji je nyní vedeno trestní stíhání tří osob, a to soudního znalce Rudolfa Douchy a manažerů Fondu národního majetku Pavla Kuty a Jana Škurka, kteří se podíleli na zpracování podkladů na jednání vlády České republiky. Ve skutečnosti, jak všichni dobře víme, toto předkupní právo nájemců bytů nebylo dodrženo, majetek firmy byl ze značné části vytunelován, a nyní dokonce hrozí, že náklady na rekultivaci po těžbě ponesou daňoví poplatníci. Takže to je druhá část, ohledně které se předkládá návrh na zřízení vyšetřovací komise. A nyní k té třetí části. Po privatizaci menšinového podílu došlo ke sjednocení vlastnictví OKD v rukách společnosti RPG Industries a následně NWR, přičemž obě tyto společnosti jsou spojovány se Zdeňkem Bakalou. Jeho společnost Charles Capital se již dříve podílela na krocích společnosti Karbon Invest. Následně však byla kritizována za nehospodárné finanční operace, kterými mělo dojít ke krácení věřitelů, čili tunelování, a to včetně výplaty dividendy svým majitelům ve výši, která výrazně přesahovala zisk společnosti. Za skupinu poslanců navrhovatelé se domníváme, že také v souvislosti s probíhajícím trestním řízením a veřejnými prohlášeními osob je třeba jednoznačně určit odpovědnost za nevýhodné kroky učiněné jménem státu při privatizaci OKD a navazujících událostech. Činnost navrhované vyšetřovací komise z podstaty věci nenahrazuje činnost soudu v probíhajícím trestním řízení, připomínám, že ta se týká pouze druhé záležitosti, která má být předmětem zkoumání vyšetřovací komise, nýbrž zabývá se pochybeními zástupců státu a případnými jinými nelegálními kroky v širším kontextu, a to včetně možné odpovědnosti osob, která není předmětem probíhajícího trestního řízení. V tom trestním řízení, které vede soud, je zkoumána odpovědnost toliko tří úředníků.
Já bych chtěl jenom potvrdit, že zástupci Ministerstva financí na jednání kontrolního výboru tuto věc potvrdili.